Kdo je proti? Návrh na zamítnutí byl přijat.
Hlasoval jsem proti zamítnutí, a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.
Budeme tedy hlasovat o námitce, kterou přednesl pan poslanec Šidlo. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat znovu o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro návrh na zamítnutí, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.
Omlouvám se.
Kolega Zemek má faktickou poznámku, tím bychom ji měli vyčerpat.
Já jsem řekl, že jsou známy z praxe některé případy. To musím odmítnout. Za druhé k otázce toho, jestli se jedná o prolomení domovní svobody, nebo nejedná. V tom se asi neshodneme. Ta dotyčná úřední osoba tam přijde až po dvojím písemném ohlášení, dvojím písemném řešení. Nebude se tam vlamovat násilím. Já si myslím, že to je nereálné.
Nemám žádnou přihlášku do rozpravy a nikdo se z místa nehlásí. Rozpravu končím. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, debata mě ve většině případů nepřekvapila, protože už jsme ji vedli opakovaně, já ty argumenty znám. Některé z vás asi nepřesvědčím, přesto se o to znovu pokusím. Začnu panem kolegou Klánem, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Dokonce na svých webových stránkách má přesný postup, jak by měl postupovat kupující v případě, že nakoupí nekvalitní palivo. Jednoznačně. Oni řekli, že tímto způsobem by to bylo řešitelné. Pane kolego, ty kotlíkové dotace opravdu jsou zaměřené na ty nejhorší kotle. Kontrola bude probíhat striktně podle zákona o kontrole, podle kontrolního řádu. A tam jsou přesně popsané postupy. On mě opět pobavil. Protože on říkal, že existuje spousta řešení, ale neřekl žádné. Řekl akorát to, že by měla být plynofikace. A já nepopírám, že mohou být za několik let, a třeba to opravdu těmi drony nakonec za pár let budeme řešit. Takže jenom bych čekal, když řeknete, že existuje celá řada koncepčních řešení, že je také vyjmenujete. Ale vy jste se jim takticky vyhnul, což mě vede k závěru, že to asi s těmi koncepčními řešeními nebude tak jednoduché. Ke kolegovi Horáčkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Je to součást nějaké delší diskuse. A hlavně chybí naprosto důsledné posouzení dopadů toho pozměňovacího návrhu. Takže tohle je určitě debata, která bude vedena dál.
Také mi to nedá, abych k tomu nepromluvil. My jsme historicky sick days zavedli hned po roce 1990 s vynikajícími výsledky. To fungovalo naprosto skvěle. Každý si velmi zvažoval, jestli si vezme, anebo nevezme, a skutečně, neměli jsme ty chrchlající sestry a lékaře v ordinacích. Změna zákona, tak jak je navrhována, je skutečně krok naprosto špatným směrem. A proto se to těm lidem vyplatí, protože vždycky nějaký den uhrají. Já si skutečně myslím, že tento zákon není možné podpořit, a říkám to jménem našeho klubu. Takovýto zákon nedostane naše hlasy.
Děkuji panu poslanci.
Protože návrat do původního stavu by znamenal ztrátu bezpracného tehdy získaného zisku. V rámci Evropské unie je pravda, že většina zemí karenční lhůtu využívá. Navíc dnes jsme postoupili v pracovních kolektivech taky trochu dál, kdy jeden hlídá druhého, protože pokud někdo chybí a nemusí, tak za něj dělají ti druzí. A měli bychom se taky aspoň trošku chovat morálně. Nechci zapírat, že řada lidí zneužívá tady toto. Ale copak zaměstnavatelé nezneužívají nedodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti k vyššímu výdělku? Nedávno mi přišla do poslanecké kanceláře jedna maminka z rodičovské dovolené a říká: Byla jsem tady u majitele pekárny. Ale kolektivní vina, ta by neměla být předmětem zákona.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom konstatovat, že já nikoho nezaměstnávám, nenavštěvovali mě žádní lobbisté ze strany zaměstnavatelů. U mě funguje jenom zdravý rozum, a to, že ekonomika vytváří potom i podmínky pro zaměstnance. Všichni čtyři lékaři jednoznačně prohlásili, že pro tento zákon hlasovat nebudou.
Nejprve pan poslanec Leoš Heger, po něm pan poslanec Josef Hájek.
Děkuji za slovo. Ono už to tady padlo. Ale má to své hranice.
Opět zase omezujeme svobodu, zužujeme prostor. Ne tedy Brusel, ne tedy Evropská unie, ale český parlament, česká sněmovna. My jsme jako klub TOP 09 a Starostové zařadili tento zákon ministra Brabce do seznamu nesvobody. Je to jeden z dalších krůčků, kdy postupně ubíráme svobodu a životní prostor našim občanům. Pan ministr Brabec se tady přiznal, že neví, jak má tento problém řešit. Obrací se na nás, abychom mu v tom pomohli. Je to důkaz toho, že pan ministr Brabec, a nebyl sám, přišel do své funkce nepřipraven a nepřináší sem žádné vize. Tak jako ministr Andrej Babiš tento týden objevil sociálně vyloučené lokality, tak ministr Brabec přichází s tím, že neví, jak má tento problém řešit jinak než zásadní restrikcí. Tedy tím nejjednodušším, co může zákonodárce přinést. Omezit, zakázat je to nejjednodušší. To se dá udělat jednou větou, jedním paragrafem a nemusí na to být člověk žádný odborník. Naprosto vím, že dneska by to bylo samozřejmě více, ale ta částka byla naprosto směšná vůči tomu, co dnes ministerstva utrácejí.
Nyní další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, dovolte mi pár slov k tomuto tématu, kde jsme vedli vášnivou debatu na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj právě k tomu bezprecedentnímu návrhu, bez soudního rozhodnutí vstoupit do obydlí. Pro ně je prioritou úplně něco jiného. A v okamžiku, kdy takovouto osobu chytnete, dáte jí pokutu, ona ji nezaplatí, protože je na sociálním minimu, tak to působí absolutně devastačně směrem k lidem, kteří dodržují pravidla hry a dodržují zákony v této zemi. Že máme hledat jiná řešení, o kterých tady mluvil nejenom pan kolega Kučera, ale řada... Spíš si myslím, že to je návodné pro řešení mezisousedských vztahů, které ne všude jsou absolutně ideální.
Děkuji. Nyní pan zpravodaj, ještě stále v rozpravě. Kolega Zemek, prosím.
Děkuji za slovo. Já to musím odmítnout. Já znám trošku tu praxi, protože jsem působil před vstupem do Sněmovny na poli ochrany ovzduší, profesionální ochrany ovzduší. A je paradoxní, že se tady ohání zástupce starostů.
I to je věc, která je diskutabilní. Tedy je to další zákon, v jehož nitru se objevuje ustanovení porušující základní svobody občanů, v tomto případě domovní svobodu, právo na soukromí, právo na klid, soukromí ve své domácnosti. Ano, je tomu tak. To jistě nejsou lidé, kteří by to dělali z nějakého svého potěšení s cílem škodit svým sousedům. Jistě, pane ministře, byste mohl říci, že řešíte tuto situaci pomocí kotlíkových dotací. Tam jdou miliardy korun, ať už z evropských, nebo národních fondů. Ale možná ty kotlíkové dotace nejsou tím univerzálním nástrojem. Vlomí se jim ta kontrola? Použije nějaké beranidlo? A toto děláte opakovaně. To není první případ. Je to věta: Slušní lidé se přece nemusejí ničeho obávat. Těm slušným lidem se přece nemohlo nic stát. A ti, kdo to překročili, kdo tam pak zahynuli kulkami pohraničníků, ti přece věděli, do čeho se pouštějí, ti věděli, že překračují zákon.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl upozornit na jiný aspekt tohoto zákona, a to je pach. Kde je to ještě správně, kde není. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu.
Kdybych to měl stručně shrnout, tak my víme, že toto opatření zvýší každopádně byrokracii a administrativu. Bude znamenat zvýšení finančních nákladů pro obce a také bude znamenat to, že se toto opatření může zneužívat v sousedských sporech. Přičemž výsledek je, bych řekl, zcela nejistý. Co je však zcela jisté, tak je jisté to, že tímto opatřením porušujeme právo na domovní svobodu. V této souvislosti je půvabné to, jak se vlastně tento postup zdůvodňuje a argumentuje. Ono je to poměrně smutné. To víme, to se opakuje neustále. Ale každopádně, pane ministře, jedna důležitá věc.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Junkovi.
Pach, který se šíří z některých zemědělských výrob. Obce potřebují mít nástroj. Obce potřebují mít možnost rozhodnout. Obce potřebují jednat.
Nic takového jsem tu neřekl. Oběma se omlouvám.
Děkuji tedy panu poslanci Bendlovi. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Horáček. Připraví se pan kolega Junek, také s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych kolegům ukázal, že jsou to dva body velmi stručné. Další postup tam byl. Samozřejmě nebyly konkrétní, protože když člověk neví, co projde a neprojde, nemůže dávat další konkrétní návrhy.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi.
On tvrdí, že to tak nebude. Nebyla tam žádná částka.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Děkuji panu ministru Brabcovi za možnost ještě jednou vystoupit a reagovat na jeho slova. Vystoupím pouze krátce. Já jsem tady už minule řekl, že pan ministr Brabec nepřichází s dlouhodobými řešeními, že nepřichází s koncepčními řešeními, že pracuje pouze na efekt, že hledá řešení krátkodobá, to znamená vyčerpat a zakázat. Že má stejný styl práce jako Andrej Babiš, který v tomto týdnu objevil vyloučené lokality. Takže je to spíše věc, která slouží k inspiraci. Řešení jsem taky zmiňoval. Je to podpora jiného typu vytápění, než jsou fosilní paliva.
To byl pan poslanec Kučera, ale vyvolal další faktickou poznámku - kolegy Josefa Hájka, kterému dám slovo k faktické poznámce. Věřím, že to bude poslední přihláška do rozpravy.
Já jsem panu ministrovi říkal: za dobrý skutek budeš potrestán.
Stanovisko garančního výboru je: nedoporučuje.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru je: doporučuje.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Zaměstnanci a zaměstnankyně i odbory zcela jistě přivítají, pokud dáte podporu tomuto návrhu. Takže ještě jednou mi dovolte, abych vás poprosila o podporu tohoto návrhu zákona.
Děkuji paní poslankyni.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, milé kolegyně, milí kolegové, jménem našeho klubu musím tento návrh zákona jednoznačně odmítnout. Co nám vlastně tento návrh zákona říká? Zvyšujeme náklady práce pro všechny zaměstnavatele. Nejenom rekordně nízké nezaměstnanosti, ale máme maximální počet pracovních míst, která jsou obsazena. To je podle mě jednoznačný a jasný argument pro to, abychom hlasovali proti přijetí tohoto návrhu zákona. Stanovisko zaměstnavatelů všech profesních organizací, které sdružují jak podnikatele, tak zaměstnavatele, je jednoznačně odmítavé, jednoznačně proti. Já myslím, že bychom jim měli dát za pravdu a nekomplikovat dále podmínky těm, kteří pracovní místa vytvářejí.
Děkuji panu předsedovi. Nyní tu mám faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ivan Pilný, po něm pan poslanec Pavel Plzák. Děkuji panu poslanci.
To, že se účelově dá stonat, vidíme teď, kdy 40 % horníků na dole Paskov je v pracovní neschopnosti. Prostě nikdo si nedovolil tomu člověku nedat pracovní neschopnost, pokud přišel a řekl, že ho bolí záda, a předvedl nějaký výstup. Že to bylo zneužíváno, je jasné a bude to zneužíváno dál.
Děkuji vám. Z přítomných 178 pro 171 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Děkuji vám. Můžeme tedy pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji? Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Požádám kolegy, aby ho tedy nezdržovali a uklidnili se po vášnivé rozpravě k předchozímu bodu. Jistě někteří ještě budou diskutovat o předchozím bodu, ale v předsálí prosím. Pane zpravodaji, máte slovo v rozpravě.
Tolik tedy legislativně technická úprava.
Nyní paní poslankyně Olga Havlová v otevřené rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento návrh zakazuje geneticky modifikované organismy a genetické produkty v České republice.